Pokud nevyrovnají své dluhy, tak by hrát neměli. Takže děkuji za podporu. Nevím přesně, kdy bude probíhat podrobná rozprava. Kdybych tady čirou náhodou nebyl, tak poprosím některého z kolegů, aby se k tomu číslu přihlásil. Děkuji za pozornost.
Nyní s faktickou poznámkou. Vzhledem k tomu, že se nikdo s faktickou poznámkou nehlásí, tak máte přednostní právo.
Dlouho jsem nic neřekl, tak bych jenom chtěl reagovat na svého předřečníka, protože v rámci svého studia dané problematiky jsem mimo volební programy detailně studoval samozřejmě i předložené pozměňovací návrhy.
Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážená vládo, já si myslím, že ten zákon má naprosto ratio. nebo že to může být pro Českou republiku i velmi ekonomicky výhodné.
Já se tu musím ohradit proti slovům, že snad služební zákon upekla nebo dala dohromady pravicová opozice. My jsme zabránili některým zvěrstvům, ale to ještě neznamená, že tam nejsou další. Tak za každou cenu a tohle je důsledek. Děkuji.
Prosím, máte slovo .
Děkuji, paní místopředsedkyně. Protože my jsme a vždy zůstaneme zemí, která bude existovat dobře, nebo špatně na základě toho, co tady vyrobí a vyveze do zahraničí. Takže prosím jen o to, aby se o těch lidech mluvilo pozitivně, nikoliv abychom hledali nějaké negativní příklady.
Beru vážně jeho čísla 20 a 35, nechám je prověřit, ale za stovky se omlouvám a omlouvám se, že tady zazněly, myslím, že to je férové, když člověk něco řekne špatně, tak to přiznat.
Děkuji a prosím k mikrofonu pana poslance Stanjuru.
Ne všech. Ještě cituji: Já jsem si jich přivedl asi 12 a z toho jsou jenom tři sociální demokraté. No to je 25 % z toho, co jste si přivedl. To zase není úplné odpolitizování nebo nula. Souhlasím, že to je z mediální divize vašeho koaličního partnera a ne sociální demokracie. Ještě půl roku a budete říkat, že jste vlastně nevyhodil vůbec nikoho, že jste jenom přijímal. Kdyby to byla pravda, tak ten zákon je mnohem lepší. My jsme protestovali proti zrušení smluvních platů. Teď ministři řeší problém zejména u špičkových lékařů, že jim nemohou nabídnou smluvní platy. Problém, na který jsme upozorňovali, který byl odmítnut. My jsme v debatách odmítali paušální věk 70 let pro odchod do důchodu. Vláda to odmítla, dneska ten problém reálně řeší. My jsme chtěli větší prostupnost a více otevření veřejné správy pro odborníky, kteří se osvědčili v privátní sféře. I to jste odmítli, a pak občas slyším: nejsou lidi. A k té debatě o kvalitě diplomatického sboru. Tak já myslím, že je poctivé říct, že to je jako všude jinde. Pak jsou někteří, kteří jsou průměrní, a pak jsou někteří, že se stydím, že jsem ze stejného státu. Takže to platí jako všude. Ale zase je problém v tom, jak to funguje.
Takže místo toho - a skutečně ta novela tady potřebná je jako sůl. A to panu ministrovi zemědělství nevadí. Tak proto prosím, skutečně abyste zvážili, zda tuto novelu vůbec přijmout. Za další, aby skutečně se když tak někdo začal zamýšlet a přišel s komplexní novelou zákona o hospodářské soutěži, která bude ale férová a nebude křivit prostředí a ohrožovat. Tak vás chci poprosit, abyste to znovu zvážili. Doufám, že jsem nezabral tolik času. Snažil jsem se tentokrát věcně. Nebudu sem míchat žádné emoce. A pokud si tuto novelu prohlasujete, tak prosím aspoň neoblbujte veřejnost, myslím hnutí ANO, že jste nějaká středová nebo pravicová strana.
Dámy a pánové, dovolte, abych předložil procedurální návrh. Je to procedurální návrh, který by modifikoval usnesení, které jsme zde učinili, když jsme rozhodli, že v 19 hodin začneme projednávat novelu pana poslance Volného. Jedna, která vám umožní projednat ještě pět vládních návrhů, které blokovat nechceme, druhá, která vám je neumožní projednat, budete přemýšlet, kdy je projednáte. A ten poslanecký návrh, o kterém odmítáme, aby měl přednost třeba před poslaneckým návrhem paní poslankyně Semelové, neprojednáte tak jako tak.
Je to poměrně nestandardní postup. Protože o procedurálním návrhu se dává hlasovat bezprostředně, mohla by se zde rozproudit debata. Tudíž budu respektovat jednací řád a nechám hlasovat o vašem návrhu a potom udělím přednostní právo. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Zopakuji, pane předsedo, váš procedurální návrh. Kdybych ho nezopakoval přesně, tak mě upřesněte. Řekl jsem dobře váš procedurální návrh? Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto předložený procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Já to plně respektuji.
Děkuji. Eviduji dvě faktické poznámky. Takže budete v pořadí třetí, abych zachoval pořadí přihlášek. První s faktickou poznámkou je pan poslanec Ivan Adamec. Trvá vaše faktická poznámka, pane předsedo Kalousku? Než budeme pokračovat v rozpravě, tak přečtu omluvenky. Od 19 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Radim Fiala a Tomio Okamura. Dále dnes od 17.45 do konce jednacího dne se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková. Dále dnes od 19 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Markéta Adamová. Dnes se omlouvá od 18.30 paní poslankyně Věra Kovářová. Z důvodu naléhavé pracovní záležitosti se dnes omlouvá od 18 hodin do konce jednacího dne paní ministryně Kateřina Valachová. A dále dnes od 18.30 do konce jednacího dne z důvodu jednání Bezpečnostní rady státu se omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka. Eviduji jednu faktickou poznámku, se kterou je přihlášen pan poslanec Laudát. Nyní s přednostním právem pan předseda Pavel Bělobrádek, po něm s přednostním právem pan zpravodaj Velebný.
Děkuji, pane předsedající.
Tady to je ve sporu. Já si myslím, že tady nejde o privilegia. To nejsou privilegia. A já bych tady ještě jednou chtěl říci jednu věc. Chápete? To není tak jednoduché. To je nesmysl a to odmítám.
Děkuji. Eviduji tři faktické poznámky.
To jsou věty, které jsme říkali my před rokem. Ministr má mít právo přivést si svůj tým. Co dělá zákon o státní službě? Úplně toto právo blokuje, říká - státní služba je zcela nezávislá na ministrovi a můžete si přivést možná sekretářku a tiskového mluvčího. A když se tady tak rozvášňujete, tak já se ptám, kolik lidí bylo na Ministerstvu zahraničních věcí od voleb do dneška vyměněno, kteří do budoucna spadají pod služební zákon. Možná mě přesvědčíte že ne. Stovky lidí, které jste vyměnil a které pro každého dalšího ministra zákon o státní službě blokuje. Další ministerstva jsou na tom podobně. A vy jste využili té poslední vteřiny před tím, kdy to ještě šlo, abyste si tam všechny ty lidi dovedli.
Děkuji. Poprosím faktickou - pane ministře, faktické poznámky mají přednost. Já se omlouvám, ale mám tady dvě faktické před vámi. Prosím, máte slovo.
My jsme tady celou dobu upozorňovali na fakt, že přijetím zákona o státní službě dojde k zabetonování státní správy jako celku.
Prosím, máte slovo.
Já jenom krátce v reakci na pana ministra. Znovu se pana ministra zeptám, protože mi na to neodpověděl. Vládní legislativa skutečně upozorňuje na dva zásadní problémy. Nyní se tedy budu věnovat již konkrétním připomínkám. Toto je velmi sporné ustanovení. Já chápu vysílání bez souhlasu v ozbrojených složkách, u příslušníků ozbrojených sborů, kde panují určité jiné předpisy, jiné principy, ale u zaměstnanců ve státní službě toto pokládám za velmi sporné ustanovení. Tato služební místa by tak mohla být obsazena bez výběrového řízení osobou, která dosud nevykonává službu ve služebním poměru. Já si velmi vzpomínám, jak vládní koalice, když prosazovala služební zákon, tak říkala: je to jasný požadavek Evropské unie, musíme do 1. ledna mít tento zákon účinný. A teď tady její vládní legislativa říká, že tam může být porušen základní požadavek Evropské unie na transparentní státní službu a s tím související transparentní výběrová řízení a systém obsazování volných služebních míst. Protože když už jsme se takto rozhodli zahraniční státní službu začlenit do služebního zákona, když už proběhla notifikace v Evropské komisi, tak teď se přichází s poměrně zásadními změnami. A částečně problematickým se pak také jeví bod 5 návrhu novely zákona, podle něhož by mohli na služebním místě vykonávat státní službu po dobu nejvýše dvou let státní zaměstnanci, kteří nemají uznanou nebo složenou zvláštní část úřednické zkoušky z oboru služby, který je stanoven pro jejich služební místo. Zase by mohlo dojít k porušení dalšího principu státní služby požadovaného Evropskou unií, a to konkrétně požadavku na profesionální státní správu. Takže jde na první pohled o nevinnou, stručnou novelu služebního zákona, která ale obsahuje hned tři sporná ustanovení. Myslím si, že je nutné jej zásadním způsobem přepracovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, já bych a konto mého předřečníka. Chtěl říct, že jeho připomínky se týkaly spíše formulací, a domnívám se, že není příliš obeznámen s fungováním zahraniční služby. Ale já se spolu s ním domnívám, že ta novela nevyřeší problém na ministerstvu.
Prosím k mikrofonu pana poslance Bendu.
Myslím, že všechny návrhy, které jsou nám zde dneska ministerstvem zahraničí, respektive vládou jako celkem, ale fakticky zpracované ministerstvem zahraničí, překládány, ukazují na to, že na zahraniční službu se striktní zákon o státní službě v podstatě nehodí. Otázka samozřejmě zní, jestli se zákon o státní službě hodí vůbec na spravování státu. Víte, že o tom mám velkou pochybnost. Mnohokrát jsem ji tady vyslovoval. Setkáváme se s tím na každém kroku. Já bych měl jednu připomínku k tomu návrhu, toho, co tam chybí. Ona možná má nějaké jiné řešení, já teď nechci pana ministra nutit k tomu, aby nám ho tady říkal, jestli nám ho říkat chce, nebo nechce. Ale přesto jsem byl překvapen, že jediná věc, která mi připadala, že opravdu spěchá a musí být učiněna, jinak se na konci roku dostaneme do lehce absurdní situace, tak ta v návrhu obsažena není. Naopak jsou v něm obsaženy - já bych řekl, že je to takový typický úřednický materiál. Tak zkoušejí vymyslet, jak by se jim mohlo rotovat lépe a mohli mít po celou dobu zajištěno, že v té státní službě budou. Ale teď se tak snaží uchovat si výhody ze zákona o státní službě a současně uchovat si výhody a privilegia, na které byly dlouhodobě zvyklí na Ministerstvu zahraničních věcí, a to bez ohledu na to, jaký tam seděl ministr nebo jaké bylo obsazení vlády.
Vzhledem k tomu, že se již nikdo nehlásí do rozpravy, končím obecnou rozpravu. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům.
Nebudu říkat závěrečné slovo, jen jsem si vzpomněl, že jsem jednu věc nezodpověděl.
Pan zpravodaj nemá zájem o závěrečné slovo. Nyní tedy přistoupíme k návrhům přikázání výborům k projednání. Dříve než tak učiníme, všechny vás odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Nikoho nevidím. Přistoupíme tedy k hlasování. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat. Ano, vidím přihlášku pana poslance Klána a potom pana poslance Bendla.
Jsem přesvědčený o tom, že se má tomuto tématu věnovat i výbor zahraniční.
Není tomu tak. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Končím prvé čtení tohoto zákona.
Navrženou změnou právní úpravy nebude dotčen celkový objem prostředků, s nimiž fond hospodaří. Obsahuje i dílčí implementaci směrnice Evropské unie o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru. Dovoluji si vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, neboť obsahuje úpravy pro činnost fondu velmi potřebné.
Navážu na pana ministra. Jedná se o relativně nevelkou, ale o to důležitější úpravu zákona. Vyplývá to z nějaké praxe, která se tam za poslední roky nasbírala, například je to řešení rozpočtového provizoria a podobně, protože vy, kteří se o dopravu zajímáte, víte, že rozpočet SFDI je navázán na státní rozpočet. Je to za prvé možnost financování místních komunikací, ovšem ne všech, aby teď nezajásali starostové a primátoři obcí. Budeme mít možnost také otevřít financování multimodálních překladišť a jejich napojení na dopravní infrastrukturu.
Novelu zákona považujeme za zbytečnou a již jsme také navrhovali její zamítnutí. Stejnou roli jako tento zákon může velmi dobře plnit zákon o ochraně hospodářské soutěže nebo případně jeho novela.
Pane poslanče, já se velmi omlouvám, že vás musím přerušit. Nicméně prosím, abyste přerušil svůj projev, je 19 hodin a my jsme si na tuto hodinu zařadili jiný, pevně stanovený bod. Prosím, aby předložený návrh uvedl navrhovatel pan poslanec Jan Volný.
Děkuji, pane předsedající. Měl to být pouze překlenovací můstek pro rok 2016, ve kterém jsme chtěli dostát našemu volebnímu slibu a v podstatě i koaličnímu vládnímu prohlášení, že upravíme a zvýšíme daně pro hazard. Dneska jsme se dočkali trošičku - nebo jsme slyšeli malou přestřelku po naší tiskové konferenci. Nicméně tyto hrací automaty, respektive videoterminály jsou právě ty nejhorší, které ničí tento byznys. Nicméně prosím ctěné kolegy, aby dali podporu mé novele, která je velice krátká a velice krátkočasová, a propustili ji do třetího čtení.
Já děkuji panu navrhovateli. Rozpočtový výbor usnesení nepřijal. Nyní prosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Ladislava Volného, aby nás informoval o návrhu - o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrh zdůvodnil.
Já opravdu nejsem Ladislav Volný, ale Ladislav Šincl. To nevadí, to je taková malá drobnost. Aby si mě potom někteří nepletli s kolegou, bylo by to určitě škoda. Pro úplnost je nutné sdělit, že vláda zaujala k tomuto sněmovnímu tisku neutrální stanovisko. Bohužel současně ponechává další významné nedostatky stávající regulace herního průmyslu zcela nepovšimnuty. Odůvodnění návrhů zákona neobsahuje dostatečnou analýzu dopadů této změny včetně vyhodnocení stávajícího rozdělení těchto příjmů a důvodů pro jejich změnu.
Tak kde je logika toho, že daň, z které kraje nemají výnosy, žádné podle zákona, podmiňuje výdaje krajů? Ty peníze nemají mašličku.
Já v podstatě jenom vystupuji, abych poděkoval panu předsedovi Faltýnkovi, že se tady tímto způsobem odhalil. Na lidovcích mu nezáleží, tam je vždycky přesvědčen, že ti u toho budou nějakým způsobem svítit. Ale jestli vy nám vyčítáte, že děláme to samé co vy, proč nám to vyčítáte? A vy teď blokujete zákon o rozpočtovém určení daní, který podporujete jenom proto, že nevěříte svým koaličním partnerům, že oni vás pak podpoří v novele pana poslance Volného. No když budu hodně slušný, tak v mém a ve vašem přístupu, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího, není zas až tak velký rozdíl. Prostě se navzájem blokujeme nějakými jinými návrhy, abychom prosadili své zájmy. Ale proč já jsem proto ten špatný a vy ten dobrý, který bojuje za dobro, to myslím, že jste nikomu nevysvětlil.
To je potřeba, aby tady jasně zaznělo. Nebo více zdanit hazard, než je to dneska. A k tomu on se hlásí, tak to prostě je.
Nezlobte se, já musím, protože tady zazněla další pomluva. Tady zazněla další pomluva, že já, potažmo strana, kterou zastupuji, nechce zdanit hazard. Jak je tedy možné, že jsem to byl já po 21 letech, kterému se to prvnímu podařilo? Nikdo jiný to předtím neudělal. A i pan poslanec Volný, který dnes něco navrhuje, nenavrhuje nic jiného než parametrickou změnu toho, co já jsem prosadil, protože já jsem prosadil 20 a on teď navrhuje 25 na základě té legislativní změny, kterou já revolučně prosadil do právního řádu. Tak proboha, aspoň vás, kolegové z ANO, prosím, abyste se zamysleli nad argumentací svého předsedy. Činím tak i teď, takže prosím, abyste si to ověřili.